Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento návrh do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Dohoda upravuje čistě provozně ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativním ekonomickým dopadem zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji za pozornost.
Opět děkuji panu ministrovi za jeho uvedení a shrnutí. Je pravdou, že tato smlouva jednou v Senátu neprošla.
Děkuji za zpravodajskou zprávu. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, končím bod 128 a předám řízení schůze.
Předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím paní ministryni. Nyní jsme připraveni.
Tento protokol podepsalo 54 stran zmíněné rámcové úmluvy včetně Evropské unie a v současné době jej ratifikovalo 48 zemí. Jak vyplývá již ze samotného názvu, cílem protokolu je potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Mezi nejvýznamnější přínosy protokolu patří zavedení komplexního systému kontroly dodavatelského řetězce s tabákovými výrobky a tabákem včetně jeho pěstování a se zařízením používaným pro výrobu tabákových výrobků. Tento režim bude umožňovat sledování pohybu tabákových výrobků od okamžiku jejich výroby po jejich prodej konečnému spotřebiteli. Systém přispěje významnou měrou k minimalizování nezákonných praktik s tabákovými výrobky. Přistoupení k protokolu bude mít pozitivní dopad ve smyslu větší transparentnosti a kontroly celé cesty tabákových výrobků od výrobce přes maloobchodní prodejny až k samotnému spotřebiteli a s tím i související větší možnost potírání nezákonného obchodování s těmito výrobky. Protokol je iniciativou Evropské unie, která v rámci jednání Světové zdravotnické organizace navrhla jeho vypracování a byla hlavním aktérem jeho přípravy. Členské státy jsou de facto již touto ratifikací zavázány provést většinu ustanovení protokolu. Evropská unie za tím účelem přijala prováděcí směrnici sbližující právní předpisy členských států. Z výše uvedených důvodů bych vás chtěla zdvořile požádat o podporu uvedeného návrhu.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Pavel Plzák. Prosím ho, aby se ujal slova.
Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, členové vlády, děkuji za slovo. Děkuji paní ministryni za podrobné představení návrhu. Pokusil bych se pouze o krátký souhrn. Řešení závazků z této smlouvy je delegováno na jednotlivá ministerstva a úmluva umožňuje přijímat také dodatkové protokoly. Na konferenci smluvních stran v roce 2012 byl přijat tento protokol, který se jmenuje Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, a stalo se tak i hlasem České republiky. Tady jsem poslouchal paní ministryni, má asi aktuálnější informace. Tak to jsou asi aktuální údaje. Protokol má zavázat státy potírat všechny formy nedovoleného obchodování s tabákem a tabákovými výrobky a zavádí systém kontroly pěstování a výroby tabáku a tabákových výrobků a jejich globální monitoring včetně kontaktního místa pro sdílení informací při sekretariátu úmluvy. Toto vše má být možné pouze na základě povolení státních orgánů.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova - také není. Aha, tak se omlouvám, nikdo nenamítá. Paní poslankyně bude mít slovo.
Napadlo mě, jestli bychom se tím neměli zabývat i v bezpečnostním výboru, pokud mi to očním kontaktem odsouhlasí pan předseda bezpečnostního výboru Koten, tak to navrhnu.
Ale může to zaznít samozřejmě i v obecné rozpravě. A závěrečná slova nebudou. Myslím, že žádný další návrh nezazněl. Budeme postupně hlasovat o těchto návrzích, tak jak byly předneseny. Nejprve rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Návrh byl schválen. Kdo je pro. Hlasování číslo 230, přihlášeno 172 poslanců, pro 145, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Takže opět prosím pana ministra Staňka, aby místo ministra zahraničních věcí předložený návrh uvedl.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, smyslem přechodného ustanovení článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu bylo umožnit budoucím smluvním stranám odložení jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na dobu sedmi let od vstupu v platnost Římského statutu pro danou smluvní stranu vůči válečným zločinům v případech, kdy byl zločin domněle spáchán občany dané budoucí smluvní strany či na jejím území. V pozadí přijetí tohoto přechodného ustanovení byla snaha o rychlé dosažení co největšího počtu smluvních stran Římského statutu v době jeho přijetí a v důsledku toho i co nejširší jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Z hlediska substance se jedná o technickou záležitost. Věřím proto, že vládní návrh k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu podpoříte. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Takže já znovu děkuji za slovo. Motivem tehdy bylo umožnit přístup k Mezinárodnímu trestnímu soudu co největšímu počtu států. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Benda.
To znamená, že nikdo, kdo má takový konflikt za sebou, nechtěl vstupovat. Děkuji za pozornost.
Je další zájem na vystoupení v obecné rozpravě? Ne, tedy obecnou rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. V tomto pořadí budeme hlasovat o těch návrzích. Nyní tedy hlasujeme o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 232, přihlášeno 172 poslanců, pro 146, proti nikdo.
Pan kolega Peksa ještě jedno vystoupení. Pane ministře, máte zájem? Prosím.
To zajištění a zpřístupnění dat je vícefázový proces. Na druhou stranu ale vždycky, i po odvolání té výhrady, bude následovat další krok, a to je, aby se s těmi daty mohlo ze strany orgánů činných v trestním řízení dále pracovat, případně aby mohly být předány druhé smluvní straně. V takovém případě, kdy už se nejedná v časové tísni, protože ta data jsou bezpečně zajištěna proti zničení, bude zkoumána oboustranná trestnost. Samozřejmě se může jednat o jakákoliv počítačová data. To zůstává zachováno, na tom se nic nemění. A jde jenom o to, aby ta data v mezidobí, kdy my budeme bádat, jestli je tady dána oboustranná trestnost, navždy nezmizela. Nejedná se o nepřiměřený zásah do integrity samotných dat. A pokud by byla způsobena škoda, bude podle tohoto zákona nahrazena.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo.
Počítač mu byl následně vrácen, protože samozřejmě to byla nějaká adresa celého komplexu kolejí a nebyl to jeho konkrétní počítač. My jsme viděli v předchozích letech, jak vlastně Amerika vymáhala své právo, že jeli někam zatknout občana jiné země na území ještě jiné země. A mě by pak zajímalo, kdo to tedy vyčíslí, uhradí a co budou ti lidé dělat, když by třeba skončili tři měsíce bez počítače, protože takhle reálně dlouho ta doba trvá.
Samozřejmě vás všechny odhlásím, abychom zjistili přesnou přítomnost na jednání. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.
Předkládané změny obsahují procesní pravidla týkající se prodlužování příslušného námořního certifikátu vydávaného podle úmluvy pro jednotlivé lodě. Jde vlastně o sladění tohoto postupu s úpravou používanou u jiných certifikátů, které jsou v gesci Mezinárodní námořní organizace. Protože stávající vnitrostátní úprava v zákoně o námořní plavbě těmto plavidlům plně vyhovuje, navrhuje se ratifikace těchto změn, aby se závazky České republiky v této oblasti udržely v souladu s mezinárodním vývojem. Druhý dokument se věnuje technickým specifikacím vydání námořnických knížek. Příslušnou úmluvu Mezinárodní organizace práce Česká republika neratifikovala a řeší tuto problematiku odlišným způsobem. Proto vláda tento druhý dokument pouze vzala na vědomí bez potřeby nějakých změn.
Děkuji panu ministrovi Staňkovi za jeho úvodní slovo a nyní paní poslankyně Jana Pastuchová se zpravodajskou zprávou. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych k tomuto trošku zopakovala. Stanoví minimální požadavky pro námořníky pracující na lodi a obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče, jakož i sociální zabezpečení. Základní principy už tedy Česká republika přijala. Jde tak o sladění procedury pro osvědčení o práci na moři a procedur pro jiná osvědčení vydávaná podle úmluv přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace. Přestože Česká republika není přímořským státem, řada občanů České republiky pracuje na moři v zaměstnaneckém poměru. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak, mohu rozpravu ukončit. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. Máte slovo, pane ministře.
Tato změna je vhodná kvůli zvyšujícímu se počtu členských států ICAO. Současně by měla zvýšit šance na zvolení České republiky do tohoto důležitého orgánu a v budoucnu tím umožnit aktivněji zde hájit české i evropské zájmy. Zvýšení počtu členů je vhodné nejen kvůli zvyšujícímu se počtu členů ICAO, ale také, že více odborníků s různorodými zkušenostmi z odlišného pracovního prostředí, z různých částí světa může přinést nový pohled na určité problémy, významně obohatit debatu uvnitř letecké komise a pozitivně tak ovlivnit její výstupy. Dovolím si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny.
Otevírám obecnou rozpravu, do které žádnou přihlášku nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Prosím, máte slovo, pane ministře.
Tato dohoda byla podepsána dne 7. prosince roku 2016 a následně byla poprvé předložena Parlamentu České republiky v minulém roce k udělení souhlasu s její ratifikací. Důvodem pro zamítnutí návrhu v Senátu nebyl nesouhlas s věcnou stránku dohody.
Děkuji panu zpravodaji. Nikdo není přihlášen, rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přidělení zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Z dnešního jednání se od 11.30 do 13.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Výborný. Nyní se budeme zabývat vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Jde o sněmovní tisk 216, jsme v prvém čtení. Na tento návrh se nevztahuje obecné pověření na pana ministra kultury Staňka, takže se tímto návrhem nemůžeme zabývat a já přerušuji jeho projednávání. V tomto případě za nepřítomného ministra zahraničí uvede tento návrh pan ministr kultury v souladu s vládním pověřením.
Tyto skutkové podstaty budou aplikovatelné jak v době mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu nemajícího mezinárodní povahu. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv. Smyslem rozšíření kategorie válečných zločinů stíhatelných Mezinárodním trestním soudem je zvýšení ochrany obětí a dosažení potrestání pachatelů těchto zločinů. Věřím proto, že vládní návrh na přijetí změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu podpoříte. Děkuji vám za pozornost.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Strýček, který má nyní slovo.
Děkuji za slovo. Doplňují se tedy tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to: Tyto definice skutkových podstat kopírují skutkové podstaty zločinů podle mezinárodního práva tak, jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.
A paní poslankyně mi to kýváním hlavou potvrzuje, takže budeme hlasovat ještě o přikázání bezpečnostnímu výboru. Takže prosím vás, budeme teď hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Tak Sněmovna je špatné označení. Ti se té debaty bojí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. No, rozpočtový výbor byl zvolen záměrně z toho důvodu, že on zasedá zde. Každý z poslanců má právo se zúčastnit jednání jakéhokoliv výboru a pochopitelně tam může, pokud mu to výbor umožní, vystoupit a hovořit. Na druhé straně bylo tady řečeno, že každý předseda výboru může navrhnout na svém výboru to, že si ten tisk vezmou dobrovolně na svůj výbor. Takže nevím, co to jako mělo znamenat, a udělali jste takové krásné divadlo, že jsme to přidělili všem výborům.
Děkuji za slovo. Teď tady vystoupím jako předseda hospodářského výboru. Jako předseda hospodářského výboru navrhnu na tomto výboru, aby se tento výbor, přestože tady nebyl schválen, tomuto zákonu věnoval.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Říct, že se to přidělilo jednomu jedinému výboru ne proto, jaké se věnuje problematice, ale kde zasedá, tak to opravdu za těch 28 let v politice slyším poprvé. Jinak děkuji panu předsedovi Fialovi, že si to hospodářský výbor vezme alespoň z vlastní iniciativy, a o to též prosím pana poslance Bendu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly k hlasování. U kterého hlasování prosím? Děkuji za vyjádření. Pane ministře, já vám hned udělím slovo, až bude trochu klidu ve sněmovně. Pokud vedete ještě debaty o EET, tak prosím v předsálí. Vím, že debata k tomuto tisku byla velmi vzrušená, a rád bych, abychom tedy začínali úplně v klidu. Já ještě posečkám.
Já jsem neřekl ani slovo, tak jenom aby bylo jasno. Já jsem nerušil. Nicméně já teď využívám svého práva jako poslance a chci okomentovat svůj pozměňovací návrh. Já jsem již před časem avizoval, že přijdu s návrhy změn, které povedou k rychlejšímu ukončení pobytu cizince na našem území v případě, kdy ten cizinec představuje bezpečnostní hrozbu či je jeho pobyt na území třeba ukončit z jiných důvodů. Dle mého názoru opakované odsouzení pro úmyslný trestný čin představuje zcela legitimní důvod pro zrušení pobytu cizince.
Díval jsem se na návrh pirátský a v pirátském návrhu nebylo napsáno ani toto. Tam je napsán jenom jakýsi obecný odkaz na Limskou úmluvu o tom, jakým způsobem má být kontrolováno nakládání s veřejnými prostředky.